Já se musím ptát, proč tak pozdě.
Cituji dále z dopisu United nations watch: "To, že se Výkonnému výboru UNESCO dosud nepodařilo ničení Hamásu a cynické zneužívání tohoto místa zařadit na program, podtrhuje tragickou politizaci a rozpolcenost při plnění cíle agentury chránit světovou kulturu a dědictví. Stejně tak mimochodem UNESCO mlčí nyní, když Palestinci bagrují Chrámovou horu pod záminkou výstavby podzemní mešity a ničí přitom veškeré archeologické nálezy, které dokládají tisíciletou přítomnost Židů v Jeruzalémě. Dnešní návrh šesti muslimských států označilo izraelské ministerstvo zahraničí za pokus o zkreslení historie a o smazání vztahu židovského národa a jeho nejsvětějšího místa a o vytvoření falešné reality. Západní stěna je jedním z mála pozůstatků starověké opěrné zdi, která zpevňovala uměle vybudovanou terasu na hoře Moria, na níž stál v době vlády Heroda Velikého rekonstruovaný druhý chrám. Tento chrám byl zničen Římany v roce 70 občanského letopočtu. Židům je zakázáno se modlit na Chrámové hoře. Nikoliv z důvodů politických, ale na základě starých židovských předpisů, náboženských. Nikdo totiž dnes neví, kde se nalézala vnitřní svatyně chrámu, do níž bylo zakázáno vstoupit. Proto je západní zeď místem modlitby, které je ke starozákonní nevstupitelné svatyni zničeného chrámu nejblíž. Je považována za nejsvatější místo, kde se Židé mohou modlit. Izraelský premiér poukázal na absurdnost této situace, jak už se zmínila kolegyně Němcová, tím, že je stejná, jako kdybychom popřeli vztah Číňanů k Velké zdi či vztah Egypťanů k pyramidám. Já k tomu dodávám, že to je úplně stejné, jako kdybychom popřeli vztah Čechů k Hradčanům. Takže by UNESCO klidně mohlo přijmout nějakou analogickou rezoluci. Cílem UNESCO má být mimo jiné záchrana a propagace světového kulturního dědictví. Tímto usnesením popírá svůj vlastní program a kompromituje všechny úspěšné projekty, které kdy realizovalo. Popírat vztah mezi judaismem a křesťanstvím a Jeruzalémem je nejen znakem primitivismu a barbarství, ale též popíráním historických pravd a skutečností. Troufám si takové jednání srovnat s popíráním holocaustu, což je v mnoha zemích trestný čin. Vztah Židů a křesťanů k Jeruzalému je čistě náboženský. Nemá nic společného se současnou politickou situací na Blízkém východě ani nikde jinde ve světě. Křesťanství se zrodilo v Jeruzalémě. Modlí se směrem ke svatému městu, ať se nalézají kdekoli ve světě.
A ještě pan kolega Soukup s řádnou přihláškou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já nepochybně souhlasím s názorem, že Jeruzalém je svatým místem tří monoteistických náboženství. Několikrát jsem Izrael navštívil. Když se na mě někdo podívá z profilu, tak jistě pochopí, že nemohu mít negativní vztah k Židům. Takže bych chtěl říct, že to asi nebude úplně tak jednoduché.
Klub KDU-ČSL podpoří usnesení, které nyní diskutujeme. Mějme to prosím na paměti.
My jsme v té době byli s takovou neoficiální delegací v Izraeli a musím říct, že to tam vyvolalo velké pobouření. Když jsme vyjeli, na mě hlubokým dojmem zapůsobilo to, když jsme navštívili pozorovací stanoviště modrých přileb. Včera jsme tady měli raketový útok. To jsou věci, kdy si uvědomíte, že je třeba Izrael podpořit. Tím spíš, že Izraelci na nás reagují velice pozitivně.
Vláda naopak v takovém případě má realizovat nápravné strukturální kroky, které povedou dlouhodobě k udržitelnému zdravému vývoji veřejných financí. Chtěl bych zároveň deklarovat, že tímto pozměňovacím návrhem není dotčena obecná kompetence vlády zvyšovat daně z příjmu a že omezení vyplývající z tohoto návrhu se vztahují pouze na kroky vlády vynucené fiskální brzdou. Na závěr, jak už zde bylo řečeno, je to určitá pojistka a myslím si, že se dá přirovnat trošku k současné migrační krizi a problému. Je potřeba na to být připraven.
Potom vnímám přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 a potom kolegu Vilímce. Projednáváme návrh ústavního zákona a rád bych, aby ti, kteří diskutují jiné téma, ho diskutovali v předsálí. Máte slovo.
Dnes jsem pochopil, že to je asi jinak.
Budeme pokračovat.
Děkuji za pozornost.
Děkuji paní zpravodajce.
Vážený pane předsedající, vašim prostřednictvím ke kolegům, kteří se tázali, co se týká rodných čísel. To znamená, toto dále platí. Co se týká ohlašoven, v současné době k tomu zpracováváme rozsáhlejší analýzu. Že to problém je, je zjevné z počtu lidí, kteří jsou v jednotlivých obcích přihlášeni. Dnes jsem hovořil se starostou jednoho středně velkého města, kde je přihlášeno na městském úřadě 800 lidí. To znamená, vnímáme to jako problém. Doufám, že zhruba do dvou měsíců budu schopen dát Poslanecké sněmovně nějaký ucelený pohled, v jakém časovém horizontu jsme to schopni v krocích řešit.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych shrnula průběh rozpravy. Pan poslanec Klán si posteskl, že před rokem na problematiku této novely upozorňoval již pana ministra. Nicméně pochválil vynikající analýzu dopadu v důvodové zprávě. A pan poslanec Bendl navrhl, aby v rámci výboru pro veřejnou správu tato problematika s Ministerstvem vnitra byla řešena.
Přednesu návrh usnesení. Předtím vás ještě odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Kdo je proti návrhu? Zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Táži se pana navrhovatele, paní zpravodajky, zda chcete závěrečné slovo. Není tomu tak. Přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců. Končím projednávání tohoto bodu. Ještě upřesním jednu omluvu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o občanských průkazech a další související zákony. Občanský průkaz s tímto elektronickým čipem bude povinným osobním dokladem občana. Měl by být nejen prostředkem pro prokázání totožnosti při prezenčním prokazování, ale také prostředkem pro jednoznačnou elektronickou identifikaci. K účinnosti návrhu zákona by tato možnost měla být zajištěna s využitím přístupu se zaručenou identitou u orgánů sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění a pro elektronickou komunikaci s orgány Finanční a Celní správy. Po nabytí účinnosti navrhovaného zákona by měl být tento typ občanského průkazu vydáván bez správního poplatku. Občanské průkazy se budou nahrazovat postupně podle toho, jak bude končit dosavadní platnou příslušných dokladů. Účinnost zákona je navržena s ročním odstupem od jeho vyhlášení. Důvodem je především potřeba vytvořit technické zázemí pro výrobu potřebného množství občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem.
Stávající legislativní úprava již před delší dobou umožnila vydávání občanských průkazů s čipem, a to za 500 korun, ale na druhé straně nebyla státní správa schopna zajistit jejich využití při styku občana se státem. V souvislosti se zavedením nařízení eIDAS nám předkládá Ministerstvo vnitra výše zmíněnou novelu, která zavádí celoplošné vydávání občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem, kdy s vytvořením národní identitní autority bude stát garantovat maximální využití elektronické identifikace.
Nicméně si myslím, že jsou to věci tak závažné, že nepřispějí ke zklidnění ani ke stabilizaci ekonomické stránky České republiky. Z tohoto pohledu si myslím, že není možné, kdo se nad tím trošičku logicky zamyslí, aby předložené návrhy zákona podpořil.
Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Jiří Dolejš a připraví se pan kolega Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dočkali jsme se. Budeme dneska hlasovat. Faktem je, že dluhové brzdy jsou jistým tématem v Evropě možná déle než 15 let a že za tu dobu to téma doznalo jednak jistého vývoje, ale zažilo i konkrétní praxi dluhové krize v Evropě. A potvrdilo se, do jaké míry tento nástroj má, či nemá smysl, jak je vymahatelný. A to, co máme na stole, přiznejme si... Neděje. Takže k čemu nám tento typ dluhové brzdy vůbec je? Protože když se nám to stane omylem, tak to asi nevypovídá o tom, že rozpočet používáme jako aktivní nástroj hospodářské politiky. Čili to je situace. Jsou tady i jiné aspekty. Rovněž byly zmiňovány i v minulém volebním období. Velice se obávají omezování poskytování veřejné zdravotní služby, tedy představitelé zdravotních pojišťoven. To je zase důvod, proč to nedoprojednal zdravotní výbor, který k tomu nebyl schopen dát nějaké stanovisko. Takže se nabízí otázka, co vůbec s tím. Ale je vůbec otázka z mého pohledu, zda to takto stavět. Jedna strana to zužuje na to proškrtat se ke štěstí. A na tomto poli máme schválit nástroj, který mi připomíná prostě pokusy legendárního knížete Potěmkina, když projíždějící carevna Kateřina chtěla vidět, jak hezky vypadá ruská širá země, a z umakartu, nebo z čeho se tehdy stavělo, tam postavili jakési vizuální symboly úspěšnosti.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. Nyní faktická poznámka pana kolegy Stanjury.
Vůbec nemluvíme o škrtání. To je vaše stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní nám zbývá hlasování o návrhu na prodloužení lhůty k projednání na 90 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Na začátek jedna dobrá zpráva. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji, pane předsedající. A já bych chtěl slyšet do té doby, než bude nějaká judikatura, co se rozumí tím pojmem "trvalejší charakter". Je to nový pojem v trestním právu a mám s ním trochu řekněme teoretický právní problém. Víte, abych se přiznal, já zcela úplně nechápu, proč je zrovna tato skutková nebo tato účinná lítost zde uvedena právě k trestnému činu účasti na teroristické skupině. Pokud se podívám, tak agentem, pokud víme, je policista plnící úkoly agenta podle jiného právního předpisu. A pokud vzpomeneme, teď zrovna u soudu myslím běží nějaká kauza, kde se mluví o tom, do jaké míry policejní agent provokatér řídil určitou teroristickou skupinu, nebo jak je nazvaná jako teroristická skupina. Takže my beztrestnost agenta, policejního agenta, máme v trestním zákoníku ve dvou paragrafech.
Tam není ani papír navíc. Tam není ani papír navíc! Jenom jsem to přinesl ukázat, abychom si uvědomili, jak neuvěřitelnou sice teoreticky práci Ministerstvo vnitra udělalo, ale jak podle mě fatálně, ale úplně fatálně promrhalo příležitost s tím něco udělat. To je tak asi 150 z těch 250 změnových zákonů. Říct, kde je napsáno správní delikt, mění se na přestupek. Ušetřili bychom tak dvě třetiny tohoto materiálu. To je jakoby první část problému. Pak jsou tam některé změny sazeb. To je další část změn, které dejme tomu by se ještě daly pochopit. Pak důvodová zpráva přiznává, že se v některých případech mění sazby za některé přestupky. Nenašel jsem jedinou sazbu, která by se snižovala. Je tam několik sazeb, a zase nemám to prostudováno do posledního řádku, protože je to opravdu poměrně rozsáhlý tisk, ale v některých případech se sazby zvyšují. Není úplně jasné proč. Podle mě tak, jak si jednotlivá ministerstva vzpomněla a zkusila si vylobbovat: tady by se nám líbilo, že by možná bylo záhodno, aby sazba byla vyšší. Důvodová zpráva říká: Skutkové podstaty přestupků a jiných správních deliktů jsou roztříštěny ve zhruba 250 různých zákonech, které jsou v gesci některého z ústředních správních úřadů. A místo toho, abychom se zastavili a vnitro si nehrálo s tím, že píše takovouhle naprosto technickou normu, tak se pokusilo sebrat z těch jednotlivých rezortů a říct: Musíte jich mít tolik? Existuje nějaká korelace mezi skutkovými podstatami, sazbami pokut? Existuje nějaký vztah? Víme, jestli zdraví je pro nás důležitější, život je pro nás důležitější, majetek? Toto se vůbec nestalo. Přináší nám tady takhle obrovský spis. Mimochodem návod pro všechny poslance, kteří mají tendenci ještě něco prosadit do voleb a mají obavy, že by to museli stihnout v rámci řádného legislativního procesu, tento zákon otevírá většinu klíčových zákonů v této zemi. Já nevystupuji proto, abych řekl ministrovi, že toto navrhuji zamítnout. Ono na tom skoro není co zamítnout. A místo toho, aby se opravdu pokusil... Jak to má vědět ten chudák občan? To mi připadá ještě sdělitelné. To mi připadá ještě možné pověsit někde a říct: toto musíte dodržovat, nebo budete sankcionováni. Máme splněno, všude jsme změnili správní delikt za přestupek, a tím jsme problém vyřešili.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Pan poslanec Adamec se nyní hlásí z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já možná trošku malinko z jiného soudku, nicméně vzkázal bych vaším prostřednictvím kolegovi nejenom Markovi, ale i ostatním, že přece to je staré pravidlo, že každá změna bývá vždycky k horšímu. Někdo to pochopí dříve, někdo později. Pánové s tím mají určitě zkušenosti z hlediska osobních soužití třeba někdy. Ale to jsem nechtěl.
Ale je zde vyjádření mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí, která říká, že Česká republika se opakovaně vyslovovala proti jakékoliv formě politizace organizace UNESCO. V roce 1947 jsme byli my, kdo hlasováním rozhodl o rozdělení na samostatný židovský stát - nebo podpořili jsme jako tehdejší Československo tuto věc. Bezvadné vztahy byly narušeny v období komunismu. Nicméně po pádu železné opony po roce 1989 byly znovu obnoveny. Shodou okolností v blízké době předseda Poslanecké sněmovny pojede se svou delegací do Izraele. Vím, že spolupracovala s kolegy ze sociální demokracie, že všechny kluby požádala, TOP 09, KDU-ČSL, požádala o spolupráci. Nevím, jestli jsem na někoho zapomněla, tak se mu omlouvám. Ale považujeme za velmi důležité, aby to nebyl hlas izolovaný náš, ale aby to byl hlas Poslanecké sněmovny, který tuto chybu, což já považuji za velkou chybu, nedopatření a manipulaci, které se dopustilo UNESCO, tak aby ji napravila. Děkuji vám všem za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hlasoval jsem pro něj. Nemám problémy ani s rezolucí, která bude odsuzovat... Ale přece jenom se mi zdá to usnesení trošku příliš agresivní, protože my přece neodsuzujeme UNESCO. To dělá spoustu záslužné činnosti. A odsuzujeme způsob, jakým byla přijata. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové, kolegové. A tak jsem si řekl, že by bylo dobré k tomu říci své stanovisko, aby to zaznělo tady v rozpravě, protože by to zřejmě mohlo pomoci vašemu jednání a rozhodování o přijetí stanoviska. Chci jenom upozornit, že něco podobného vlastně bylo diskutováno, přijímáno na půdě Výkonné rady UNESCO už třeba před rokem. Tady už zaznělo, tuším od některého z vystupujících, že Česká republika v této chvíli není členem výkonné rady. Chtěli bychom se příště jako členové aktivně zapojovat do debaty. Co se týče toho vyjádření potom. Ony se k tomu vyjádřily pouze některé členské státy výkonné rady. Z nečlenských, pokud vím, se k tomu vyjádřil právě jenom Izrael a Palestina. A tuším, že se k tomu vyjádřila také Irina Bokovová, generální ředitelka UNESCO.
Proč to připomínám? Neuvěřitelná záležitost, která tady prošla. Nic takového tady neproběhlo, protože nikdo z nás si nevšiml, že se mění související zákony.
Než budeme pokračovat, budu konstatovat omluvy z dnešního jednání. Z osobních důvodů se omlouvá od 18 hodin paní poslankyně Matušovská. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tak jak u trestního práva máme postavenou určitou společenskou škodlivost jednotlivých trestných činů a za to máme také nějaké sazby, tak tady nic takového neplatí. A tak, jak je zmíněno, jedna zašlápnutá kytička vás může stát klidně 50 tisíc korun a jiná sankce také 5 milionů korun. Takže já budu navrhovat prodloužení lhůty aspoň na 90 dní.
Děkuji. Já navážu na svého předřečníka. Pak bych navrhoval jako alternativní návrh 20 dnů. Pak bych měl jednu prosbu na navrhovatele. Tohle je zase věc, kterou by ty rezorty měly být schopny udělat.
Ptám se, kdo další do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova.
Já pouze velmi krátce.